Věřím, že úspěšně. Budeme pokračovat v dnešním jednacím dni.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Dobře.
Prosím, máte slovo.
Ale jsem galantní muž, většina žen v této místnosti to ví, a prosím pana poslance Maška, aby se paní kolegyni, mé kolegyni Veronice Vrecionové, omluvil. Srovnání s Urválkem je opravdu nehorázná drzost! Ptala se na politické otázky, které souvisejí s tím, co vidíme ve veřejném prostoru. A mimochodem, tohleto zavádění, když je někdo podezřelý, tak je automaticky zločinec, tady před pěti šesti lety zaváděl váš veliký šéf.
Děkuji. Pan poslanec Žáček s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Čili tady také se postavím na stranu paní kolegyně Vrecionové a budu hájit její čest.
Pan poslanec Lipavský s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Výborný, pan poslanec Mašek, faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ministerstvo obrany plánuje například nákup obrněných transportérů za 50 miliard - 53, děkuji za opravu. A jak víme z příkladu pandurů, tak takovéto zakázky se dostanou také k antimonopolnímu úřadu. A mě by tedy zajímalo, jestli si někteří vaši členové také plánují brát mandát, když váš ministr bude dělat jaksi výběrové řízení za 50 miliard. Tak to možná bychom si také mohli odpovědět.
Ona položila sérii politických dotazů. Ten, kdo byl dotázán, tak s úsměvem mlčí. A to je celé. Dámy a pánové, já mám pocit, že by bylo dobré možná navrhnout zdanit kouřovou clonu.
Máte slovo, pane poslanče. Děkuji. Prosím, máte slovo.
Takže děkuji za slovo.
Ano, takové žádosti samozřejmě vyhovím. Takže vyhlašuji přestávku na jednání poslaneckého klubu Pirátů.
Všechny vás odhlásím, zaregistrujte se prosím svými registračními kartami. Vypadá to, že poslanci z předsálí dorazili. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu na přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministra dopravy Dana Ťoka. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, dámy a pánové. A já bych chtěl dneska na ty dotazy, které tady padly, odpovědět. Samozřejmě v rámci možností, které mám, protože víte, že tu záležitost vyšetřuje policie, ale určitě mám zájem ty věci, jak tady zazněly, vysvětlit. O mně je obecně známo, že jezdím, teď už bohužel ne, ale téměř každý týden z Prahy do Prostějova a zpátky, takže to Brno je vlastně na cestě. Předpokládám, že všichni politici a novináři snad ctí presumpci neviny. A nyní zpátky k té inkriminované schůzce. Třeba obecně známý problém s fleškami, které Kapsch zpochybňoval. Takže podle mého názoru nemůže být řeč o ovlivňování výsledků soutěže. A takový dotaz, taková debata podle mého názoru nemůže být v žádném případě chápána jako vměšování se do záležitostí, k jejichž řešení nemám mandát, jako ovlivňování, jako něco nezákonného, neetického, něco špatného. Nebyl jsem v postavení zadavatele, jak tady o tom hovořil jeden z našich kolegů. Mým zájmem bylo, aby soutěž úspěšně proběhla do konce a stát ušetřil nemalé peníze. V žádném případě se tedy nejednalo o spekulaci některých médií či politických oponentů, že jsem byl osloven jen já a byl vyzván k nějaké nelegální činnosti. Takže se musím držet jen toho, co všichni ve Sněmovně dobře víme. A i pan Rafaj v médiích řekl, že se scházel s mnoha politiky.
Máme zde tři návrhy usnesení. Je to návrh usnesení, který jsem přednesl já, dále je to návrh paní poslankyně Valachové a pana poslance Beitla. A pokud se týká návrhu procedury, navrhuji, abychom hlasovali tak, jak byly načteny, s tím, že za sebe jsem navrhoval hlasovat po bodech. Nevím, jestli paní poslankyně Valachová... tak také po bodech. A pan poslanec Beitl má pouze jeden návrh.
Nicméně abychom měli jistotu, tak ji nechám odhlasovat. Takže zahajuji hlasování o proceduře. Já vám děkuji. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Vysvětloval jsem při načítání.
Kdo je proti? Děkuji. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování - pardon, pan předseda Stanjura se hlásí.
To podle mě není česky.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Prosím klid a prosím další návrh. Kdo je proti? Takže jsme se vyrovnali se všemi návrhy, návrhy usnesení v některých případech byly schváleny.
Omluva - z dnešního jednání od 19.30 do 21 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Petr Venhoda. Nyní následuje faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka, po něm faktická poznámka pana předsedy Bartoška. Prosím máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To právě bohužel u toho pana Švachuly nemůžeme posoudit, protože jsme se dodnes nedozvěděli, jak se do té funkce dostal.
Já zde cituji pouze z dopisů, který poslala Evropská komise. A pouze říkám to, že už v roce 2012 bylo řečeno: hledejte řešení, aby se z té smlouvy dalo vystoupit a hledala se soutěž. To mi připadá skutečně zvláštní. Pak se to musí řešit nestandardními způsoby po hotelích.
Prosím máte slovo.
Hezký večer. Konečně jsem se dočkala. Já bych jenom na úvod chtěla říct, že ten bod se jmenuje Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém. Už jsme tady mnohokrát slyšeli, pan ministr Ťok se omluvil. Nicméně nerozumím tomu, proč vládní koalice nepožádala o to, nebo pan ministr nepožádal o přeřazení toho bodu na jiný termín. Prostě není tady pan ministr, nemám se koho ptát. Pan Švachula měl zřejmě svou důležitou roli i v jednání pana Faltýnka s panem Feixem a s panem Rafajem. Chtěla bych se od pana Faltýnka také dozvědět, jak moc se s panem obviněným Švachulou znal. Zda byl pan Švachula opravdu tím, kdo zprostředkovával schůzky mezi panem Faltýnkem a pane Feixem, respektive schůzky mezi panem Faltýnkem a Rafajem. Zda u nich byl pan Švachula opravdu přítomen. Co bylo obsahem těchto schůzek. Zda o nich věděl pan premiér. Zda o nich věděl pan ministr Ťok. Stejně by mě zajímalo, jaké vztahy měl pan Faltýnek s dalším obviněným exčlenem hnutí ANO Petrem Liškutinem. Zda společně někdy řešili nějaké obchodní věci. Považuji celou tuto kauzu za mimořádně závažnou a věřím, že mi pan předseda Faltýnek odpoví.
Děkuji, paní poslankyně. Budou následovat dvě faktické poznámky. Pan poslanec Lipavský, po něm pan poslanec Mašek. Prosím máte slovo.
Přitom váš pan premiér včera v televizi říkal - já teď budu citovat: "Chci pozvat pana Rafaje na jednání buď společně s panem Hamáčkem, abychom vlastně zjistili jeho názor, nebo jeho vysvětlení." A já nevím, třeba nevrátil už se pan ministr Ťok náhodou touhle dobou třeba z toho jednání v Rumunsku?
Pan poslanec Mašek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Pan poslanec Válek, paní poslankyně Procházková, pan poslanec Ferjenčík, pan poslanec Benda.
Mně to tak trošku připadne jako debata s léčiteli. Ale já bych se chtěl tím pádem vrátit k tomu, jak se ten bod jmenuje - Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém.
Za celou tu dobu, jak se tady řeší kdo a co, jsem se dozvěděla jedinou věc. Že tady opravdu někomu ale hrozně moc vadí, že to ten Kapsch nevyhrál. A to by mě fakt zajímalo, komu to vadí.
Pan poslanec Pavel Jelínek se omlouvá z dnešního jednání od 18.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
Já jsem chtěl jen reagovat na pana Maška. Když chceme vědět, kdo konkrétně ho tam navrhl, to je jednoduchá otázka. Věřím, že i pan Faltýnek to tuší a z nějakého důvodu nám to odmítá sdělit. Možná to netuší, možná to ví pan Ťok.
Ovšem organizace, které se zabývají sociálními službami, nepotřebují jenom peníze z rozpočtu, ale potřebují i metodickou a systémovou pomoc. A tady bych uvedl dlouhodobý požadavek provozovatelů pobytových sociálních služeb na zvýšení úhradových limitů za ubytování a stravu. Jedná se totiž o seniory, kteří žijí v pobytových zařízeních a nejsou chudobou ohroženi díky zákonným regulacím. Maximální sazby jsou aktuálně 170 korun na stravné a 210 na ubytování. Při rostoucích cenách mezd, energií, služeb, potravin a dalších komodit opravdu neodpovídají realitě. Nemyslím si, že tahle skupina seniorů, která má takovéhle penze, by měla být cílovou skupinou těch sociálních opatření, o kterém tady mluvíme. Například zase naše regionální zařízení Zdravotně-sociální služby Turnov bude muset z důvodu rozdílu mezi reálnými cenami, které jim chodí na fakturách, a úhradovými limity hledat v tomto roce ve svém rozpočtu prostředky ve výši více jak půl milionu korun. Buď v rozpočtu svém, anebo v rozpočtu svého zřizovatele. A pokud se týká celého odvětví poskytovatelů, je tato částka odhadnuta na 300 milionů korun ročně; Dalším podobným oprávněným požadavkem je dle mého názoru zrušení regulačních mechanismů úhradové vyhlášky u velké skupiny poskytovatelů sociálních služeb, kteří nejsou příjemci státních dotací. Tito poskytovatelé sociálních služeb splňují všechny zákonné povinnosti, registrační, kvalifikační předpoklady včetně standardů kvality sociálních služeb a nejsou příjemci žádné veřejné podpory. Přestože využívají jenom soukromé zdroje, nemají možnost stanovit si úhradu za služby ve výši skutečných nákladů. V praxi by tak účinnou pomocí bylo zrušit úhradové limity za základní činnosti sociální služby u služeb s dotací, zrušit všechny regulační mechanismy u sociálních služeb, které nejsou příjemci státních dotací, a průběžně zvyšovat horní sazby regulací v závislosti na inflaci a na růstu starobních důchodů. A chtěl bych nakonec poděkovat i paní ministryni za tu vůli, která tady byla deklarována, sednout si ke kulatému stolu a bavit se o co nejrychlejším vyřešení těch jmenovaných problémů.
Jako dalšího vyzývám pana poslance Jana Bauera. A připraví se pan poslanec Marian Jurečka.
Na druhou stranu si myslím, že je opravdu velmi smutné, že současná vláda ten systém financování sociálních služeb nechala dojít tak daleko, že právě proto se musel zařadit tento mimořádný bod na plénum Poslanecké sněmovny a samotná
My hřešíme na to, že velká část těchto lidí, kteří tam pracují, to mají nejenom jako zaměstnání, ale jako životní poslání. Děkuji za pozornost a za zodpovězení toho konkrétního, co tedy vláda udělá a kdy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Přeji krásné odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Krásné odpoledne, i když řešíme tak vážný problém, jako je schodek 2 miliard, které chybí v sociálních službách. Dvě miliardy, to není 20 milionů ani 200 milionů, ale 2 miliardy, což je opravdu pořádný balík. Sociální služby i nyní řeší nejistotu každým rokem, nejistotu ohledně financování provozu, ohledně financování personálu. Loni jsme tady řešili to, zda má být nebo nemá být ratifikována Istanbulská úmluva. Odvolávali jsme se tady na to, že je třeba chránit oběti domácího násilí. A já si myslím, že všichni jsme za, ano, oběti domácího násilí je třeba chránit. Vím, jak jsem řešila to, že jsme neměli finance na odborný personál, protože v těch poradnách je třeba odborný personál. Opravdu těch financí se často nedostávalo. Také terénní služby, jak už jsem tady zmiňovala, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, je to služba velmi důležitá, je to služba preventivní. A všichni víme, že pokud do preventivních služeb dáme peníze, tak se nám mockrát vrátí; Ruku na srdce, řekněme si, co kdyby nám, kolegové a kolegyně, nepřišla výplata? Asi by se nám to taky nelíbilo. A nebyla jedna jediná. Týkalo se to charit a dalších organizací. Ještě pro představu. Hrubého. Ještě možná to rozlišení "sociální pracovník" a "pracovník v sociálních službách". Sociální pracovník dle zákona o sociálních službách musí mít buď vysokoškolské vzdělání, nebo vyšší odborné, pracovník v sociálních službách - stačí, když má kurz. Takže tohle rozlišení - sociální pracovníci, kteří musí mít vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání, jejich průměrný plat v některých sociálních službách je 23 tisíc korun hrubého. Uvědomme si, je to 8 tisíc pod výší průměrné mzdy, která je teď plus minus 31 tisíc korun. Už tady také zaznělo, že v sociálních službách pracují srdcaři. Ještě pro ilustraci. Pan hejtman mi napovídá.
Nevím, že jste ten Kapsch nepřesvědčil, aby to nenapadal, když jste s nimi tak jednal. To mně připadá zvláštní, ale nepodařilo se. Potom - nebo předtím, já nevím - pan Rafaj nabídne dopisem panu premiérovi, aby si nominoval zástupce do rozkladové komise. Dotaz na pana premiéra je, kolik takových dopisů dostal v jiných zakázkách, kde bylo dvoustupňové řízení na ÚOHS, kolikrát se na něj obrátil šéf tohoto úřadu Rafaj s nabídkou "milý pane premiére, pošlete nám prosím nějakého odborníka do rozkladové komise". Nebo před tímto jednáním? Bylo to domluveno na tomto jednání, že ten dopis přijde, nebo to už přišlo předtím? Já nevím. Já nechci hodnotit, jestli ÚOHS rozhodl dobře poprvé, nebo podruhé. Nebyl jsem uchazečem, nebyl jsem zadavatelem a nemám k tomu informace. Přišlo by mi normální, kdyby ten názor byl dvakrát pro nebo dvakrát proti, jinak tomu vůbec nerozumím. Znalci Brna - teď tady zrovna nevidím svého ctěného kolegu Romana Onderku - mě informovali, v jakých oborech tento člověk aspoň začínal podnikání. Tam to jednání také nějak nedopadlo, že jo? Také tam byli aktivní členové hnutí ANO, aspoň z veřejných zdrojů, kteří jednali, jednali, až to nedojednali. Titulek zní: Faltýnka čeká vysvětlování, zatím jen mlžil. Tak jestli máte pocit, že jste dneska tu mlhu rozehnal, tak já bych řekl, že ne. Takže dnešní můj klíčový dotaz je úplně jednoduchý. Měl jste mandát, ať už jste si ho vzal, nebo dostal, nebo jste neměl mandát? A když mám mandát, tak pak vystupuji v roli zástupce zadavatele. Nebo někteří uchazeči to takhle mohou chápat. Takže bohužel jsme se dneska vysvětlení nedočkali. Takže můžeme být více či méně nespokojeni s vystoupením pana předsedy Faltýnka. Takže já považuji za legitimní dát prostor panu ministru Ťokovi, aby na příští schůzi na ty otázky odpověděl. Děkuji za pozornost.
Jelikož se jedná o procedurální návrh, já o něm nechám hlasovat. Hlasování pořadové číslo 331, přihlášeno 128 poslankyň a poslanců, pro 42, návrh byl zamítnut.
Já tu debatu nechci nijak protahovat, nicméně kolega Stanjura opět smotal mnoho věcí dohromady. A mě mrzí, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo, jedna věc. Já zacituji, co jste tady řekl, a to mě osobně velmi mrzí, jediná věc z toho, co jste tady řekl: Premiér ukáže opačný názor, než měl pan Faltýnek, a ÚOHS změní názor. Jak to víte, jaký já jsem měl názor, pane předsedo? My tady pořád směšujeme, samozřejmě záměrně, já té debatě rozumím, dvě etapy, pokud se týká toho mandátu. Já jsem tady řekl, že k politickému dojednání ukončení smlouvy, zrušení těch nesmyslných dodatků a dosažení slevy, že jsem si vzal tento mandát, protože bez toho by nebylo možno vypsat novou soutěž. A já jsem to řekl, když tady seděl pan ministr Ťok, že to bylo na jednání koaliční rady tady nahoře v kanceláři pana premiéra, tehdy Sobotky, když chtěl odvolat pana ministra Ťoka, pokud nedořeší ukončení smlouvy se stávajícím provozovatelem. Tak tam jsem si ten mandát vzal.
Proto bychom se o tomto měli bavit opravdu koncepčně, dlouhodobě. Měli bychom se o tom bavit odborně a nedělat z tohoto politikum.